A máme tu omluvenku pana poslance Jiránka, který se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z důvodu jednání.
Jak dokazuje velmi nedávný případ - a věřte mi, že mně píše větší počet důchodců, a hned jsem to řešil. A jednoznačně to byla chyba Zentivy, to nebyla chyba... A já jsem okamžitě žádal ministra zdravotnictví, aby to řešil. Takže nakonec se to vyřešilo ke spokojenosti všech. A je to věc, která se dá dopředu jen těžko ovlivnit. Přes toto všechno se Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu nedávnému problému postavily čelem a dokázaly situaci zodpovědně vyřešit. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv dělají vždy maximum, aby zajistily dostupnost léků českým pacientům. V těchto případech je však nutné, aby soukromé subjekty vyjádřily zájem spolupracovat. Léky musí být dostupné všem pacientům, ať už bydlí ve velkém městě, nebo na venkově. Je to naše priorita. Řešit by to měl tzv. emergentní systém zásobování léčivy. V případě, že lékárna nebude schopna pro pacienta lék získat v rámci standardní distribuční sítě, bude mít výrobce pod hrozbou vysokých sankcí povinnost dodat lék do dvou pracovních dnů do jakékoliv lékárny v České republice. Samotný výrobce bude zároveň regulovat reexport svých léků, aby nedocházelo k situacím, že lék místo k českým pacientům bude vyvezen do zahraničí. V tomto směru jsme se inspirovali na Slovensku, kde již podobný systém velmi dobře funguje. Jednoznačně by měl zlepšit dostupnost léků v celé České republice.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, pane premiére, abych položil otázku týkající se postupu jednání mezi ArcelorMittal a Liberty House v rámci prodeje Mittal Steel Ostrava. Chtěl jsem se zeptat, jestli máte už nějaké nové informace, protože Liberty House nekomunikuje, na otázky odborů neodpovídá. Odboráři doposud také neznají podmínky, za kterých by měla privatizace proběhnout. A na stole jsou neustále otázky, které nebyly odpovězeny. To znamená klíčové body, energetika, emisní povolenky, prodlužování závislosti na skupině ArcelorMittal, investice, náklady na financování, společná kupní smlouva pro ostravskou a rumunskou huť, která je pro ostravskou nevýhodná, netransparentní struktura Liberty House. Tyto otázky jsou neustále opakovány a neustále na ně nebyla odpověď. Dokonce se říká, že Evropská komise - a vy jste slíbil, že jste jednal s paní komisařkou v této věci - zatím nepostupuje. Čili jak vypadá situace v této oblasti?
My samozřejmě, já osobně to sleduji, celý ten proces, dostávám dopisy od odborářů, komunikuji, psal jsem dopisy.
Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Já si myslím, že to je docela dlouhá doba, a pokud tam byly nějaké pokusy, jak tu stavbu rozjet, tak to pochopím. Pokud ne, tak bych to asi pochopit nechtěl.
Prosím máte slovo.
Tak jen velmi stručně. My jsme se dohodli, jakým způsobem to uděláme. Toho 15. 2. by mělo být všechno na stole a bude nějaká dohoda. Já jen velmi stručně řeknu, že když si v dnešních cenách představíte, kolik by přesoutěžení té stavby stálo a o čem se bavíme, tak je to pořád nejjednodušší metoda. My jsme zároveň vznesli požadavek, aby došlo i ke zkrácení termínu, takže já doufám, že přinesu dobrou zprávu.
Protože já to třeba posuzuji podle, řekl bych, jednodušších výběrových řízení.
Ano, já vám rozumím, souhlasím s vámi. My ten precedent nechceme udělat. Na druhé straně hledáme cestu, kdy tady na to ten oprávněný nárok je a je potřeba s ním velmi pečlivě vážit, ale mluvím o tom obecně, protože dokud ta dohoda nebude, tak to nechci tady příliš rozebírat.
Tak děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který není v sále, tudíž jeho přihláška propadá.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal na vaše poměrně rozporuplné vyjadřování v nedělním pořadu Partie. Cituji vás: "Varoval bych před brutálním zákazem porážek halal, protože by se nám mohlo stát to, co se nám stalo. V dobré vůli kožešinová zvířata, určitě skvělý, přesunulo se to do jiných zemí a z těch zemí se to sem bude dovážet. Viděl jste nějakou rituální porážku? Děkuji vám za odpověď.
Děkuji, jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně. Prosím paní poslankyně, máte slovo.
Já to považuji za věc klíčovou a chtěl bych slyšet jasné a rozhodné stanovisko současné vlády. Děkuji pěkně.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Takže samozřejmě zavedení většinového způsobu hlasování by vedlo ještě k posílení role Evropské komise a současně oslabení rozhodovací pravomoci jednotlivých členských států. A náš názor je úplně opačný. Takže si uvědomujeme, že jednomyslnost při hlasování může omezit možnost zavedení nových pravidel a postupů v oblasti daní v zemích EU. Takže já jsem si toho jako ministr financí užil dost. A my bojujeme, ale když potom chceme konkrétně bojovat, tak nám do toho vždycky házel vidle. Takže my jsme zásadně proti a je dobře, že to tak bylo. Já jsem říkal - my máme tenhle projekt, my jsme přesvědčeni, že reverse charge je dobře. Je to naše konkurenční výhoda. Je to dobře. A já vždycky říkám, že my to umíme lépe než Brusel vyhodnotit, jakým způsobem tady vybírat daně, které mimochodem taky snižujeme konstantně.
Děkuji.
Já jsem rád, že se i v některých věcech dokážeme shodnout. Na druhou stranu jsem byl rozpačitý z toho, že jste přistoupili k fiskálnímu paktu, ačkoliv to v žádném případě nepotřebujeme a byl to jakýsi výraz servility k Evropské unii. Takže jsem velmi rád, že to tady zaznělo na mikrofon a shodli jsme se na tom. V tom materiálu, který Evropská komise k tomu vydala, jsou naprosto neuvěřitelné termíny, jako je například škodlivá daňová soutěž. Já naopak daňovou konkurenci považuji za výhodu a za prostředek k tomu, že se ještě z Evropské unie nestal totální přerozdělovací automat.
Děkuji. Nevím, jestli pan premiér bude chtít reagovat.
Takže to se nedá, my určitě v tomhle směru nebudeme nic měnit. Na to se můžete spolehnout.
Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci nezávislosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
Vážený pane premiére, proč zpochybňujete data i údaje Nejvyššího kontrolního úřadu a v souvislosti s tím jeho nezávislost? Udělal jste to veřejně již několikrát, vždy když se vám jeho údaje nehodily. Například v Otázkách Václava Moravce dne 6. ledna, když jste zpochybnil údaje kontrolního závěru ohledně otevírání a zprovozňování dálnic. Naposled dnes při odpovědi na interpelaci mého kolegy Zahradníka. Zdůvodnil jste to tak, že to není nezávislé, protože prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu je bývalý poslanec za sociální demokracii a že NKÚ dělá politiku. Já zdůrazňuji, že já si to nemyslím. Takže se vás zeptám, co platí z vašeho pohledu. Buď NKÚ není nezávislý a bývalí poslanci ohýbají jeho kontrolní závěry, nebo NKÚ je nezávislý, jen se vám jeho nezávislé údaje někdy nehodí.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Samozřejmě NKÚ je jednoznačně nezávislý kontrolní orgán státu. Takže jasně z definice vyplývá i z úpravy NKÚ v Ústavě České republiky, že jeho působení je v zákoně číslo 166, o Nejvyšším kontrolním úřadu, takže je to na exekutivě nezávislý a neovlivnitelný orgán státu. To je jedna věc. A já nejsem sám, kdo má s tím špatné zkušenosti, takových... Teď jsem to četl o MŽP.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, mám na vás dva dotazy. A samozřejmě z toho vyplývající skluz prací zcela v rozporu s harmonogramem výstavby? Kdo toto pochybení zaplatí a omluví se řidičům, kteří téměř denně na tomto úseku nabírali zpoždění? Druhý dotazem je celkem zvláštní prohlášení ohledně tendru na výběr elektronické dálniční známky v České republice. Proběhlo to, tuším, v Otázkách Václava Moravce. Na mýto pro nákladní automobily je už vysoutěžena firma, která ho bude pro stát vybírat. Podle mého soudu stačí využít tuto firmu i na výběr elektronických známek i pro osobní automobily. Protože v okolních státech Evropy, jako například na Slovensku nebo v Maďarsku, to funguje. Napadá mě pouze jedna odpověď. Tedy pokud se nejedná o zaplacení téhož dvakrát, rád si ji poslechnu od vás. Předpokládám, že v rozpoznávání státní poznávací značky nákladního nebo osobního vozidla technicky není rozdíl.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane Kotene prostřednictvím pane předsedajícího. Já vám mohu samozřejmě předat informace o tom, kteří pracovníci to dělali. To, co tam proběhlo, je prostě věc, která se stát může. Ale když se podíváte do smlouvy, tak v té smlouvě jsou prostě ustanovení, pokud se první termín, který je penalizovatelný, nesplní, můžeme odstoupit od smlouvy. My jsme přesně toto udělali. Co se týče toho druhého dotazu, tak já bych možná odkázal na zákon o veřejných zakázkách. To znamená jak systém pro osobní auta, tak systém pro nákladní auta. My máme výkonové zpoplatnění pro nákladní auta a časové zpoplatnění pro osobní auta. A tady jde o to, že my můžeme takovýto systém soutěžit, až změníme zákon. Takže to se opravdu dohromady dělat nedalo. Ano, přiznávám, že od stávajícího provozovatele mýtného systému přišlo několik nevyžádaných nabídek na to, že je to schopen tím systémem dělat.
Vidím, že ano.
Pane ministře, děkuji za poměrně dobrou odpověď. Jednak pro to tonážní vytížení pro ty nákladní automobily, tak i pro ty osobní automobily. Takže mě by to vycházelo jako opravdu nejjednodušší řešení.
Byla tady taková trošku manipulační reportáž na Primě, kde dokazovali, kolik jsme prohýřili peněz na dálničních známkách. Já bych chtěl říct dvě věci. A druhá věc. Ten systém taky bude něco stát. Ano, faktem je, že návratnost toho systému bude zhruba dva roky.
Další interpelace je interpelace pana poslance Václava Klause na pana ministra Roberta Plagu.
Dostal jsem mail, jako dostávám často. Je to z vašeho volebního obvodu jižní Morava, nebo z místa, odkud pocházíte. Čili je to takováto věc jaksi ilustrativní, ale je to vážný problém celé vzdělávací soustavy a zejména dotýkající se ředitelů, že té byrokracie ze strany ministerstva, krajů a často i obcí, začíná být strašlivě mnoho. Moje otázka je, co chystáte systémového, zákonného, vyhláškového či exekutivního, abyste těmto jevům zamezil, aby se ta zátěž z těch ředitelů škol sňala.
My máme samozřejmě eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst a zajištění investic do ekologie, protože bohužel ta první privatizace se nepovedla.
Děkuji.
Pane premiére, děkuji za tu informaci, která se týká toho jednání, které nastane.
Prosím pana premiéra, jestli má zájem o reakci.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tuto chvíli bych vyzval pana poslance Zdeňka Podala, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Od doby vysazení kolem roku 2000 se vydry namnožily do stavu, který ohrožuje zejména v menších tocích našeho kraje populace ryb, vydrám chutná vše živé, především raci, obojživelníci, měkkýši, již téměř vydry vyhubily ondatry a likvidují i ropuchy a vajíčka ptáků.
Prosím, máte slovo.
Jsem z toho regionu a vím, jaký pozitivní vliv má ta trať na turistický ruch.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Předně tenhle bod nebyl plánovaným bodem mého setkání s panem ministrem Duligem, saským ministrem dopravy.
Takže přistoupíme k další interpelaci a to je pan poslanec Petr Třešňák na paní ministryni Martu Novákovou.
Pěkné odpoledne. Tedy to první téma, rád bych se vás zeptal na fungování rady Energetického regulačního úřadu. To prosím, zda můžete potvrdit, případně vyvrátit. A dále, podle jakého klíče bude probíhat výběr pátého člena rady, potažmo předsedy rady? A stihnu tedy tu druhou oblast, abych to neměl rozděleno do dvou interpelací. Pokud nikoliv, kdy bude vyhotovena a dána veřejně k dispozici.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem ráda, že podpora živého umění má ve vás zastánce.
Skutečně živé umění má ve mně podporu a já jsem rád, že mohu ty sliby, které jsem dal, alespoň v mezích možnosti naplňovat. A stejně tak co se týče příslibu na rekonstrukci Palachova památníku, tak platí vše, co bylo řečeno. Částka 3 miliony korun, která byla přislíbena, je v rozpočtu Ministerstva kultury alokována.
Paní Helena Langšádlová s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou.
Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci možnosti získání úvěrů na bydlení pro mladé rodiny ze Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci nebo pořízení obydlí. Ráda bych upozornila na několik momentů, kdy se stává tento úvěr pro mladé rodiny velmi těžko využitelný, například tehdy, když mladý pár chce kombinovat výstavbu domu či koupi bytu prostřednictvím hypotéky a výše zmíněného úvěru. Tímto se pak dostávají mladí do situace, kdy mohou využít jeden z těchto nástrojů - komerční hypotéku, nebo zmíněný státní úvěr. Dalším problémem je stanovení úrokové sazby a její fixace na pět let.
Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar, který stahuje svoji interpelaci. Dále pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce.
Druhá otázka: Proč nejsou dostatečně a včas plněna opatření ke zlepšení kvality ovzduší? Za poslední: Proč Státní fond životního prostředí nesleduje a nevyhodnocuje hospodárnost, účelnost a efektivitu peněžních prostředků, které jsou čerpány na podporu zlepšování kvality ovzduší z národního programu životního prostředí? Děkuji za odpověď.
Děkuji. Děkuji.
To jsou evropské peníze. A mně tam třeba vadí konstatování, že se nezlepšuje kvalita ovzduší. To není pravda. Ona se zlepšuje. To jsou explicitní čísla. Ona se zlepšuje. ČHMÚ disponuje dokonce více monitorovacími stanicemi, než požaduje česká nebo evropská legislativa. Obavu o splnění indikátorů tedy považujeme za nedůvodnou. A to jsou zase prostě konkrétní fakta. Nebo bylo vyčítáno, že Státní fond životního prostředí nesleduje a nevyhodnocuje přínosy podpořených projektů v národním projektu životní prostředí.
Ministerstvo vnitra připravuje analýzu elektronických systémů, v nichž dochází ke zpracování dokumentů. Analýza spisových služeb probíhá u více než 70 státních institucí. Analýza bude obsahovat nejenom aktuální stav spisových služeb ve státní správě, ale také základní problémy spisových služeb za posledních deset let, neboť Budeme prioritizovat, nemůžeme udělat všechno naráz, jde i o kapacity na straně úředníků i o finanční nároky. dále v prosinci 2018 memorandum k využití technologie blockchain; Dále minulý rok projekt eSeL, eLegislativa a eSbírka, elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů. Dále projekt Czechiana, digitalizace kulturního dědictví. Květen 2018 registry 2.0, rozvoj základních registrů s cílem podpořit úplné elektronické podání. V červenci 2018 jsme začali živnostenský rejstřík, elektronické podání pro podnikatele a získávání údajů ze základních registrů. V lednu jsme udělali nový design a funkcionalita datové schránky. Znovu jenom opakuji, že do nástupu naší vlády, do jmenování vládního zmocněnce se o tom mluvilo, nic z toho nevypadlo. A myslím si, že tady jsem přečetl velice dlouhý seznam, takže to má velice konkrétní oporu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím už začít, protože před sebou mám štos omluvenek. A nyní je čas zahájit další bod našeho programu, jímž jsou Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo poslankyni Veronice Vrecionové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše.
Vážený pane premiére, minulý týden jsme zde projednávali zákon, který řeší některé aspekty brexitu. Chce dodatečné záruky. Představitelé Evropské unie se ale vyjádřili, že žádné další vyjednávání nebude.